Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku.
Hospodaření Vojenských lesů a statků je certifikováno v systémech ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, které jsou mimo jiné i zárukou ochrany životního prostředí, a Vojenské lesy a statky neplánují žádné, přirozeně žádné prodeje pozemků nebo výstavby infrastruktury uvnitř území.
Dalším bude pan poslanec Bendl, který interpeluje pana ministra financí.
Za téhle situace se koalice ve městě Kladno, představující hnutí ANO, KSČM a Volbu pro město, rozhodla bez náhrady zrušit vyhlášku regulující hazard ve městě Kladno. Podotýkám, že město Kladno má s hazardem velmi negativní zkušenosti a jsou zde skupiny lidí, které právě této oblasti hodně využívají, a to na úkor života spořádaně žijících občanů. Přesto se hnutí ANO, KSČM a Volba pro město rozhodly vyhlášku o hazardu zrušit.
Ano, pan ministr odpoví písemně.
Toto zpoždění jste obhajoval tím, že jste potřeboval čas na bezchybné, perfektní zpracování návrhu loterijního zákona tak, aby obstál v notifikačním řízení u Evropské komise. Bohužel neobstál. Evropská komise, Malta a Rakousko vydaly tzv. podrobné stanovisko, kde poukazují na řadu problémů vámi navrhovaného zákona. V případě, že takovýto systém nebude ke dni nabytí účinnosti předmětné legislativy plně vyvinut, jakým způsobem bude ze strany Ministerstva financí zajištěn řádný dohled nad provozováním hazardních her? A poslední otázka. Bude nový systém regulace a povolování řízení spuštěn provizorně i bez plného vyvinutí tohoto systému?
Další bude paní poslankyně Miroslava Němcová, která interpeluje pana vicepremiéra Bělobrádka.
Děkuji, pane předsedo, za slovo.
Je mi líto, že paní poslankyně Černochová odlétá do Japonska. Nicméně kvůli tomu nebudeme měnit tento řádný termín a projednáme za účasti pana premiéra. Je to skutečně po domluvě s panem premiérem, sladěno s jeho časovými dispozicemi - bod Informace o kandidátovi na nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů.
S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Tak já to považuji za nefér vyjádření. Výbor byl svolán na středu. Je to tak. Říkají mi to členové bezpečnostního výboru. Je to celé tak, že váš premiér má prostě čas v pátek, tak všichni ostatní se musí přizpůsobit.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem tuto debatu nevyprovokoval a omlouvám se za zdržování. Nicméně to, že jede paní poslankyně Černochová na výlet, řekl pan předseda Stanjura. To jsem opravdu neřekl já. Takže to si musí vyřešit kolegové v klubu ODS. Na jednání výboru jste tuto informaci kvitovali s povděkem a vzhledem k tomu, že původně uvažovaný termín ve středu pro jednání výboru pro bezpečnost, který se kryje s jednáním výboru pro obranu, což vám také nevyhovovalo logicky, když jsme někteří členové obou výborů. A přiznávám, tak jak říkal pan předseda Stanjura, že je to po konzultaci s panem premiérem s ohledem na jeho časové možnosti. To je celá záležitost. Pokud jsem se nějak dotkl kolegyně Černochové, což by rozhodně nebylo mým úmyslem, tak se předem omlouvám, i když jsem neřekl nic z toho, co mi pan poslanec Stanjura klade za vinu. Děkuji za pozornost.
Oba předsedové klubů jsou přítomni. Odmítám takové zneužívání jednacího řádu. Říkám to zcela jasně před celou Sněmovnou.
Děkuji, pane místopředsedo. Teď za mnou byla paní Bebarová-Rujbrová. Takže pan Váňa mě tady obviňuje z něčeho, co není pravda. A to, co tady řekl pan Váňa, je lež. Jestli vás zajímá, co včera schválil organizační výbor za cestu do Japonska, tak vám to osvětlím. Věnce klademe v pátek a v pátek odlétáme do Prahy. Takže to je prosím ten úžasný výlet, jak to tady pan Váňa řekl! Ani těm se předseda výboru pro bezpečnosti pan Váňa neuráčil říct, že bude svolán nějaký výbor. Já nevím, co chce ČSSD a pan premiér Sobotka s panem Váňou tajit.
Není tomu tak.
Děkuji, pane předsedající.
Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Není tomu tak, všeobecnou rozpravu končím. Také nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím i podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Zahájil jsem hlasování 47 a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Hlasování pořadové číslo 47, z přítomných 145 pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno. Pokračovat budeme bodem Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál informuje o politických, vojenských a finančních aspektech působení českých jednotek v Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Sinajském poloostrově, ve Velké Británii, na Islandu a v Malijské republice. Součástí materiálu je také informace o realizaci projektů rychlého dopadu v Afghánistánu, které jsou určeny na podporu výstavby civilní infrastruktury v zemi.
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo. To je prostě fakt. To je tak jako křídlo nějaké vlaštovky. Já tenhle návrh podporuji.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi za jeho vystoupení v rozpravě.
Někdy to nemusí být rybářská sdružení.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Ano, má zájem. Marian Jurečka.
Tady je 15 a 15 jsme navýšili u těch produkčních. Takže s tím samozřejmě počítáme.
Děkuji panu ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi. Ptám se, jestli pan zpravodaj chce po obecné rozpravě. Ano. Do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím. Ptám se, jestli chce někdo opakovat návrh na usnesení, které tady bylo předloženo. Návrh byl přijat. Pane ministře, máte slovo.
Chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu.
Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 188 a to je
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stručně o obsahu této informace. Jednotky našich ozbrojených sil se v tomto období zúčastnily 68 vojenských cvičení se zahraničními partnery. Z toho na našem území bylo uskutečněno 28 cvičení. Mezi nejdůležitější cvičení realizovaná ve sledovaném období patřila cvičení pro přípravu jednotek do bojového uskupení Evropské unie postavené na bázi států V4. Jednalo se o cvičení MEDICAL MAN na našem území. Cíle uvedených cvičení byly jednotkami AČR naplněny.
Děkuji, pane místopředsedo. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2015, sněmovní tisk číslo 631, vzala na vědomí.
Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Není tomu tak. Pokračujeme v rozpravě podrobné. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pan ministr zůstává ještě na dva body. Pan ministr obrany Martin Stropnický uvede tento materiál a já mu dávám slovo.
Duji za slovo, pane předsedající. Jedná se celkem o jedno cvičení na našem území a deset cvičení v zahraničí. Cvičení se zúčastnilo 34 zemí v počtu 35 tisíc vojáků.
Žádám pana zpravodaje výboru, pana poslance Karla Černého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj jistě rád přednese tu část, kterou budeme hlasovat. Děkuji vám. Proti nikdo.
Děkuji, pane předsedající. Předkládaný materiál obsahuje informaci o cvičení Balaton 2015, které je organizované na základě bilaterální dohody mezi Českou republikou a Maďarskem o provedení společného cvičení ozbrojených sil k posílení schopností společné ochrany vnějších hranic schengenského prostoru. Toto cvičení bylo naplánováno v reakci na aktuální vývoj uprchlické krize v Evropě.
Děkuji panu ministrovi.
Poslední věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, je otázka délky projednávání. Myslím si, že ani ty pozměňovací návrhy, které byly a budou dnes načteny, nejsou takového rázu, že bychom nebyli schopni to v této zkrácené lhůtě učinit.
Já děkuji panu poslanci
Děkuji, pane předsedající. A tam doplňuji slovo - minimálně - 10 % průměrného výdělku.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. Další řádně přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Jana Pastuchová.
Děkuji.
Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ladislav Velebný. Děkuji panu poslanci Velebnému. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy.
To je vše a děkuji vám.
Děkuji paní poslankyni Fischerové.
Jinak tu debatu určitě mohou reprodukovat buď pan předseda, nebo členové hospodářského výboru.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Jestli se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu.
U úřadu pro jadernou bezpečnost chci říct, že ta debata souvisí celkově s otázkou postavení regulátorů. Předpokládám, že ministerstvo zahraničí bude podrobněji reagovat v rámci výboru. Děkuji vám za pozornost.
Já jsem přesvědčen, že zahraniční služba nemůže mít stejná pravidla jako státní služba. Myslím, že jsme schopni zajistit účast všech, kteří budou chtít na to téma diskutovat.
Já děkuji za závěrečné slovo panu zpravodaji. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na sedm dnů, tak jak je navrhl pan zpravodaj. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 43, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 111 , proti žádný. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni za její zastoupení velmi odborné i panu zpravodaji. Nyní prosím pana ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby předložený materiál uvedl.
Pozměňovací návrh odložil účinnost Rady ERÚ, ale ne části týkající se zákona o státní službě, zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů. Další písmena pouze opakují již schválenou účinnost. Hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu vyslovily souhlasná stanoviska. Musím však zdůraznit, že obě cesty, jak vládní návrh, ÚPV, mají sice různou formu, ale svým obsahem vedou ke stejnému cíli. Dovolte mi na závěr, abych vás požádal o podporu, o postoupení návrhu do třetího čtení a o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor doporučuje schválit novelu tohoto předloženého energetického zákona ve znění předloženém vládou.
Pokud ne, je to jeho právo jako zpravodaje. Budeme pokračovat obecnou rozpravou, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Ale pan ministr Mládek pravděpodobně v rozpravě zopakuje svůj návrh na zkrácení lhůty. Děkuji. Pane zpravodaji, nebyl žádný návrh, který bychom hlasovali ve druhém čtení? Prosím, pane ministře. Návrh musí padnout v rozpravě. V obecné rozpravě tedy je samozřejmě vyjádření, které se týká samotného projednávání včetně procedurálních náležitostí, které mohou být předneseny jak v obecné, tak v podrobné rozpravě. Kdo je proti? Děkuji vám. Končím proto druhé čtení tohoto návrhu a připomínám, že lhůta k projednání třetího čtení byla zkrácena na sedm dnů. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Pane ministře, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Ministerstvo obrany bylo v polovině února tohoto roku požádáno americkou stranou o povolení průjezdu jednotky ozbrojených sil USA, která se přes území České republiky vracela ze cvičení NATO na svoji základnu v Německu. Vlastní průjezd pak proběhl ve dnech 29. března až 1. dubna za značného zájmu veřejnosti a médií, a to podle plánu, bez mimořádných událostí. Jednotlivé kolony projíždějící jednotky byly vždy doprovázeny Vojenskou policií a navíc i Policií České republiky. Projíždějící jednotku tvořilo celkem 120 vozidel a 530 osob.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Dotační program je určen pro rybářské revíry, v nichž je prováděn výkon rybářského práva, jehož nedílnou součástí je rekreační rybolov. Oblast výkonu rybářského práva uskutečňovaná ve vnitrozemských vodách není začleněna do rámce společné zemědělské politiky Evropské unie, a proto není žádný důvod k tomu, aby navržený dotační titul byl notifikován ze strany Evropské unie. Finanční podpora z národních zdrojů prostřednictvím předkládaného programu se nepřekrývá s opatřeními operačního programu Rybářství a ani s jinými dotačními programy. Dotace bude realizovaná vypočtenou částkou na jeden hektar plochy rybářského revíru, kterou obdrží uživatelé rybářského revíru. Maximální limit je 500 korun na jeden hektar. Důvodem předložení tohoto nového dotačního titulu určeného pouze pro rok 2015 je skutečnost, že na rybí obsádky v rybářských revírech v České republice působí celá řada různých negativních faktorů. Jedná se o systémově a dlouhodobě působící vlivy, které se projevují postupně na rybí populaci, jejich druhové skladbě, početním stavu a kvalitě včetně stability, udržitelnosti a odolnosti, přičemž jedním z těchto významných činitelů je právě kormorán velký. Účelem dotačního programu je tedy podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená uživatelem rybářských revírů. Poslanecké sněmovně tento dotační program schválit. Předmětný dotační program je připraven k administraci na základě ministerstvem vydaných zásad. Prosím vás o schválení tohoto dotačního titulu, který byl projednán samozřejmě i s rybářskou veřejností a který je velice potřebný pro letošní rok.
CNyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Ladislava Velebného, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení. Děkuji panu zpravodaji. Dává přednost panu poslanci Kottovi.
Děkuji za tento dotační titul a hnutí ANO tento dotační program podpoří.
Děkuji panu poslanci Kottovi.